Prosím pěkně, pak měřte stejným metrem i vůči svým kolegům. Pokud jde o kalamitní situaci v lesích, já jsem pravidelně spolu s vámi informoval vládu o tom, co se děje. Byly ty materiály i společné, dávali jsme i návrh postupu, jak tu situaci řešit. A teď váš premiér, váš předseda chodí do debaty, kde já nejsem přítomen, a říká, že za to může Jurečka. Já vám odcituji poslední dva odstavce: "Ekologická havárie na řece Bečvě kromě samotných dopadů na řeku a celý ekosystém přinesla řadu vážných skutečností, které poukazují na mnoho podstatných nedostatků v činnosti dozorových orgánů, drobných či vážnějších pochybení až po zásadní nedostatky v současné legislativě. Smyslem vyšetřovací komise není, nebylo a nebude nahradit práci Policie České republiky, Státního zastupitelství a soudů. A ani nyní po havárii, která se odehrála před rokem, nedošlo k žádným systémovým změnám, které by v budoucnu vedly k výraznému snížení rizika, předcházet podobným možným ekologickým haváriím. Proto má práce obdobné komise i v budoucnu smysl. To je úplně finální závěr vyšetřovací komise. Myslím, že ten závěr je napsán velmi korektně a objektivně.
Takže nejdříve pro kolegy, aby bylo jasné, jak budeme dále postupovat.
Česká inspekce upravila svoji metodiku. Jak jsem říkal, připravila se metodika pro vodoprávní úřady. Je neuvěřitelné - znova opakuji - v kolika částech zprávy, které se zabývají odpovědnostní jiných složek, je nakonec závěr, že to je stejně selhání České inspekce životního prostředí. Ať to vyplývá ze zákona, nebo nevyplývá, ať už orgány činné v trestním řízení došly k jiným závěrům, ať to nemá logiku věcnou, nebo časovou, prostě nám je to jedno, přece víme, jak to má dopadnout. To je prostě nesmysl, to je nesmysl i pro laika. Prosím, uvědomte si to. Proto jsem řekl, a ne z jiných důvodů, že načasování i vyznění zprávy považuji za zpolitizované a s řadou neodborných závěrů. Ta zpráva je veřejná a reakce inspekce životního prostředí je také veřejná. Prosím, podívejte se na to a porovnejte si ty věci, jestliže máte zájem hledat pravdu. Protože to je vysvětlitelné, to je vysvětlitelné a pochopitelné. Za sebe mám plnou důvěru v orgány činné v trestním řízení a nikdy by mě ani nenapadlo, i kdybych byl na druhé straně té pomyslné barikády, abych kritizoval policii a ukazoval a oslaboval její práci. Je to snaha zasáhnout do sněmovních voleb tak, jak se o to stejní aktéři snažili před krajskými volbami, které se konaly jen několik týdnů po havárii na Bečvě. Prostě opět antiBabiš jako vyšitý. Napsal jsem to a to považuji určitě za chybu, že jsem prostě byl naivní, že to půjde rychleji. Do té doby bych to neudělal, nikdy, protože bych do toho nezasahoval, nikdy, a nezasahuji, ale až v té době jsem se začal bránit. Řeku Bečvu otrávila jiná firma. Ukáže se to během pár dní. Omlouvám se tedy." Původní informace byly opravdu jiné, nezlobte se." Ano, korektní, korektní! Ale proč jste potom lhal, pane předsedo, v televizi, když jste říkal, že jste nic takového ani nenapsal a ani neodvolával? A jsem přesvědčen, že všichni, kteří tenkrát kolem řeky zasahovali, udělali vše podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. O tom, že mohli být některé postupy jinak, o tom jsem tady mluvil, a to říkám, ano. I inspekce na základě toho udělala některé úpravy. Já jsem politik, já to snesu, není to příjemné, ale snesu to.
Jsem člověk, který žije bezprostředně v katastrálním území obce, kdy nám Bečva protéká za domem, chodíme se tam koupat, není nám to jedno, jak kvalitní ekosystém tam je. Děkuji za pozornost a děkuji za pokud možno pozitivní a konstruktivní přístup k jednání v této mimořádné situaci u této mimořádné schůze Poslanecké sněmovny.
Vážené dámy a pánové, hnutí SPD je znepokojeno délkou a závěry vyšetřování ekologické havárie na řece Bečvě, ke které došlo v září loňského roku. Při této ekologické katastrofě došlo k úniku velkého množství neznámých látek, pravděpodobně kyanidů, do řeky Bečvy a následné otravě a úhynu všech živých organismů na 40 kilometrech řeky. Doufám, že to bude systémové řešení a že nám ho tady ministr životního prostředí Richard Brabec dneska řekne. Někdo by měl také vyvodit osobní zodpovědnost za selhání při odběru vzorků a za průtahy a také bychom chtěli vědět od pana ministra, kdo by to měl být. Policie, která za vyšetření případu zodpovídá, nakonec obvinila jednu firmu a jednu fyzickou osobu, proto jsme podpořili vznik sněmovní vyšetřovací komise, aby se seznámila s materiály šetření a posoudila, zda během vyšetřování nedošlo k pochybením. Pro SPD je zásadní, aby se již podobná havárie do budoucna neopakovala a aby byli viníci potrestáni. Je nepřijatelné, abychom u dalších havárií postupovali jako u havárie na řece Bečvě, kde čekáme na výsledek velmi dlouho.
Děkuji. Přečtu několik omluv. Omlouvá se pan poslanec Stanislav Grospič dnes od 13 do 17 hodin z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Jan Birke dnes od 10 do 14 hodin ze zdravotních důvodů.
Já vám děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, tedy vážený pane ministře. Havárie na Bečvě je česká ekologická havárie největší za posledních 30 let a my jsme zde, a je to více než jeden rok, kdy stále neznáme viníka. Vyšetřovací komise mluví o nedostatcích a vážných pochybeních v práci Inspekce životního prostředí i dalších institucí, ale skutečnou zodpovědnost nese Andrej Babiš a jeho lidé, kteří toto mají na starost v resortech. Inspekce životního prostředí byla jedním z prvních orgánů, které si Andrej Babiš začal po svém nástupu do vlády v roce 2014 postupně podmaňovat. Bylo to v době, kdy byl dominantním hráčem v chemickém průmyslu a největší výrobce hnojiv v České republice. Šlendrián při vyšetřování havárie na Bečvě je přímým důsledkem prorůstání té korupční tasemnice skrze všechny orgány tady toho státu. Musím slíbit, že pokud budeme ve vládě, tak na Inspekci životního prostředí - bude to jedna z prvních institucí, odkud skutečně vyženeme všechny lidi, které si tam Andrej Babiš nainstaloval, lidi, kteří jsou napojeni na byznys oligarchů. Jako třešničku na dortu, a to je spíše smutné než komické, přidá, že tento způsob nákupu mu doporučila realitní kancelář a že on přece žádné nemovitosti nevlastní.
Vážený pane předsedo, vážený jeden člene vlády, pane ministře životního prostředí, vážení kolegové, kolegyně, protože panuje obava, že nebude schválen program této mimořádné schůze, využívám přednostního práva, abych vás vyzval k tomu, abyste to nedělali, abyste program schválili a nechali projednat zprávu vyšetřovací komise ke kauze Bečva, protože nejde jen o Bečvu. Těch 29 stránek textu převzala řada médií, citují z něj novináři, čtou si ho lidé a zdaleka to nejsou jenom lidé, kteří žijí na březích řeky Bečvy, ale jsou to lidé z celé České republiky. Po mlčení a mlžení vlády jsme udělali to, po čem se volalo celý rok, co chtěli vědět lidé, média i rybáři, kteří tam ten den tahali z vody 40 tun mrtvých ryb. Popsali jsme, co se 20. září u Bečvy vlastně stalo, krok za krokem. Nehledali jsme viníka a rozhodně jsme nechtěli a také nesuplovali práci policie.
Děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, tak máme jednu z posledních schůzí této Sněmovny a začínáme ji pěkným zmatkem. Doufejme, že tedy budeme pokračovat už přehledněji. A já vás zároveň chci požádat, abychom k tomu přistoupili v širším kontextu, protože myslím, že tato zpráva je jasnou obžalobou toho, jakým způsobem tento stát funguje, jak funguje pod vedením Andreje Babiše a jeho obrovského střetu zájmů, který se přesně i v této kauze odhaluje a který se v ní prolíná se zájmy veřejnosti. Bečva a ta katastrofa, která se tam stala před rokem, a její vyšetření, zejména to, jakým způsobem k tomu přistoupily orgány státu a instituce, je určitým symbolem. Je symbolem toho, jak moc prorostla právě do veřejné správy, do veřejného zájmu, ta individuální síla a zájem hnutí ANO, respektive Agrofertu prostřednictvím Andreje Babiše. A já vás žádám o to, abyste v tomhle směru, alespoň v téhle konkrétní věci, dali stranou svůj stranický zájem, svůj osobní zájem a podívali se na to skutečně nezaujatě, nezaujatýma očima, pokud vám to vůbec je možné. Jednou, možná za pár let, budete i vy sami litovat toho, že jste k tomu neměli odvahu. Teď už v téhle zemi často nemůžete sami nahlédnout to, co je zájem skutečně státu, veřejnosti a co zájem Agrofertu, protože se někdy stírá, co je stát a co je Agrofert. A já se divím, že ještě v té funkci zůstává. Závěr této komise to odhaluje a říká úplně naplno. A kdo to nechce vidět, tak je právě Ministerstvo životního prostředí, tak jsou ti, kteří si chrání své pozadí, aby na těch funkcích se udrželi. To je závěr vyšetřování, který také najdete ve vyšetřovací zprávě. Kdyby to byl jenom šlendrián a nekompetence a orgány, které měly konat rychle, nekonaly rychle, kdyby podcenily svoji úlohu, tak je to ještě relativně dobrá zpráva pro nás v tom marasmu. Je to lepší z těch špatných zpráv, abych byla přesná. A pokud bude někdy ještě šance objektivně říci na základě důkazů, kdo tu katastrofu způsobil, tak už to nebudou důkazy přímé. Přímé důkazy totiž chybí, protože nebyly zajištěny včas, nebyly zajištěny mnohé vůbec. Můžete kroutit hlavou, jak chcete, pánové a dámy, můžete říkat si a smát se, jak chcete, ale já si myslím, že vy sami jednou uznáte za několik let, že tady v této věci jste prostě jenom slepě následovali nějaký zájem, který jste měli, i svůj vlastní, ale vlastně jste se zachovali zbaběle. Máme šanci to změnit, máme šanci napravit tyto věci a máme šanci vystavit tomuhle stopku. Samozřejmě to nejvíc mohou udělat voliči ve volbách, ale i my jako poslanci máme povinnost se chovat v zájmech, které jsou celé veřejnosti, nikoliv jenom jeden jediný, a ten, který tady má člověk, který jak vidíme v posledních dnech, už si chystá své zázemí na to, aby až to tady už půjde úplně do háje s prominutím, tak on se tomu všemu mohl jenom z francouzské Riviéry smát. Ale my všichni, my všichni v tom budeme dále žít, občané v tom budou dál žít, a oni pocítí tvrdě důsledky tohoto nekompetentního vládnutí, tohoto marasmu, který tady způsobujete, a oni jej budou pociťovat na vlastní kůži dál. Oni v něm budou muset žít. Mají šanci to změnit a já pevně věřím, že to také změní. A my teď máme také šanci postavit se problémům čelem, a nikoliv se vysmívat práci celé té komise, která tady pracovala, a byla tam zastoupena každá z politických stran včetně těch, kteří tady teď mohutně kroutíte hlavami, takže je to práce kolektivní, je to práce napříč politickým spektrem a je to práce, která přináší vám nelichotivé výsledky, protože evidentně v tomhle nejste spokojeni, ale velmi důležitou zprávu a signál pro všechny občany této země. Pojďme tedy společně projednat tuto zprávu a já pevně doufám, že budete mít alespoň tolik odvahy, že necháte projít program, a ne že to zazdíte už při prvním hlasování tím, že jej nenecháte projít. Mrzí mě, že pan předseda už nepředsedá úplně, protože tady se z toho stává taková aréna... ... a nikdo už vlastně nerespektuje to, že někdo hovoří.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. K té havárii, jak všichni víte, došlo 20. září loňského roku v dopoledních hodinách a postihla řeku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Znečišťující látka nebyla cítit ani vidět. Nebylo vůbec zprvu možné identifikovat, o jakou škodlivinu jde. Látka protekla téměř 40 kilometrů řeky, to jsou všechno věci, které víme. Havárii, a to považuji za hrozně důležité, od začátku řešily desítky lidí z organizací, které jsou na sobě odborně i personálně zcela nezávislé. V průběhu následujících dnů potom skupina složená z vodoprávního úřadu, Povodí Moravy a Čech kontroluje 21 podniků, z nichž v první chvíli dle indicií na místě vylučuje většinu z nich jako původce možné havárie, a já se k tomu za chvilku vrátím, je to důležité. Až do 23. 9. vše probíhá standardně pouze po odborné linii s cílem hlavně zastavit šíření otravy a najít zdroj. A já se ptám, proč asi? No protože za pár dní jsou krajské volby, a prostě se to hodí. Prostě důležité je, že se to stalo a pan poslanec Gazdík se za to omlouval, že to žádná DEZA nebyla, že měl špatné informace. Potom další a další věci: 27. 10. uniká do Bečvy z vyústí areálu Energoaqua další znečišťující látka, tentokrát nikl. Potom 24. 11. do Bečvy z areálu Energoaqua opět unikají znečišťující látky - dusitany.
Vy jste mě dokonce označil, že jsem zaměstnanec politické divize Agrofertu, a tak dále a tak dále.
To, že vám poskytujeme informace, tu informaci poskytl pan ministr, já rozhodně ne.
Děkuji, to byla krátká faktická.
Je tam jméno pan Holoubek, je to v těch revizích. Já si myslím, že členové si to můžou klidně dohledat, může to potvrdit i paní předsedkyně komise. To je dokazatelné, v těch materiálech to je, v revizích je Holoubek. A v těch revizích je jméno Holoubek. Takže nám pojďte vysvětlit, proč jste mu to poskytl a kdo to je pan Holoubek.
Děkuji, to byla faktická poznámka. Pan poslanec Gazdík se hlásí s faktickou poznámkou v odpovědi. Pan poslanec Strýček znovu k faktické poznámce. Pan poslanec Jurečka ještě s faktickou poznámkou - s přednostním? Prosím.
Tak s tím rozhodně nemůžeme souhlasit. Tolik poznámka k Radku Vondráčkovi. A nyní dovolte reagovat na to, co říkal pan ministr životního prostředí Richard Brabec. To je prostě něco, s čím nemůže pan ministr nesouhlasit.
Mimochodem, tomu inspektorovi říká, odkud má vzít vzorky, pracovník vodoprávního úřadu. Vy hovoříte ve zprávě pouze o Deze, zcela cíleně, ale už tam neříkáte, že v dalších 18 společnostech. Tady je další věc. Nic proti rybářům, oni se mohli splést, nebyli všude. Zpráva tedy konstatuje, že největším selháním postupu úřadů při havárii je, že se pracovnice ČIŽP Brno nedostavila na místo havárie, i když podle zákona tuto povinnost nemá a vyjíždí na vyžádání vodoprávního úřadu nebo složek Integrovaného záchranného systému, a že pracovnice pohotovostní služby ČIŽP Brno neinformovala telefonicky svého ředitele. Podle vodního zákona je k řízení prací při zneškodňování havárie na vodách příslušný vodoprávní úřad na ORP, na jehož území k havárii došlo. Inspekce se podle současné praxe zdaleka neúčastní všech nahlášených havárií, je konzultačním a kontrolním orgánem. Primární odpovědnost mají z povahy věci místně příslušné vodoprávní úřady, protože logicky jsou tam nejdřív společně s Hasičským záchranným sborem, a mají místní znalost. Já si myslím, že to je i pro laika pochopitelné. To je naprosto standardní praxe. Zcela standardně pak na místo běžné havárie přijíždí jeden inspektor, který má službu. Ale znovu říkám: ze zápisu vodoprávního úřadu Hranice jednoznačně vyplývá, že tento řídicí orgán nestanovil inspekci za úkol zjišťovat příčinu havárie, a tudíž potenciální zdroje otravy. Vzorky měly být zajištěny bezprostředně... Další závěr: "Vzorky měly být zajištěny bezprostředně po ohlášené havárii maximálně do jedné hodiny od příjezdu na místo." To je další závěr vyšetřovací komise. To znamená, vzorky měly podle komise být odebrány nejdéle do 13.15 a 13.45, ale ten inspektor tam přijel ve 14.29, protože, znovu říkám, nemá ani vrtulník, ani majáček. V tu dobu tedy nebylo ani možné, aby byla inspekce na místě. A proč je neodebrání vzorků vyčítáno inspekci? Ale znovu říkám, za chvilku se dostanu k tomu, kde jsme ve shodě. Podle zprávy rovněž Česká inspekce selhala ve včasném zahájení řízení o ekologické újmě.
Mě tedy velmi a velmi zasáhlo to, že se během okamžiku z této krásné, nádherné řeky stala řeka mrtvá. Předpoklad, že by vyšetřovací komise pro Bečvu mohla zjistit, co se vlastně stalo, se příliš nenaplnil. Do toho prostě nelze vstupovat. To třetí, tedy to, jaká opatření je třeba udělat, aby se další havárie neděly, a když tak aby byly rychle řešeny, se snad podařilo splnit. Dá se předpokládat, že jejich uživatelé by byli určitě opatrnější v tom, co do těchto vyústí a potažmo do řeky pouštějí. Jak jsem poslouchala vystoupení těch, kteří vypovídali před komisí, tak mi z toho vycházelo, že se všichni snažili dělat maximum, co mohli a co si mysleli, že dělat mají, ale evidentně spoléhal jeden na druhého, jedna organizace na druhou, a nikdo tam nevelel v tu chvíli. Proto je velmi nutné nastavit i u ekologických havárií postupy, stejně jako je tomu dnes u integrovaného záchranného systému tam, kde zasahuje integrovaný záchranný systém, a to velmi dobře. Ty postupy musejí být jasně dané i při ekologických haváriích. Přiznávám, že jsem nesouhlasila s některými formulacemi, o kterých bylo hlasováno, ale musím odmítnout za klub sociální demokracie, že bychom zprávu vnímali jako zpolitizovanou. Od havárie na Bečvě jen ve Zlínském kraji už se staly další tři havárie, naposledy včera na Vsetínské Bečvě. Naším úkolem musí být životní prostředí chránit, předcházet takovýmto situacím. Voda je prostě strategická surovina a bez vody život není. Věřím, že na tom se shodneme všichni.
Děkuji, a jelikož jsme již nyní v rozpravě, tak se s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Strýček, kterému dám slovo. Pak tady mám ještě čtyři přednostní práva, než bychom se dostali dál.
Je podle něj v případu nutné doplnit ještě znalecké posudky. A myslím, že nejenom média. Teď mi dovolte ještě k vlastní zprávě vyšetřovací komise předeslat jednu věc, ona je totiž důležitá. To znamená, já se velmi pozastavují nad tím, že vyšetřovací komise hodnotí práci profesionálních vyšetřovatelů-policistů. To jsem řekl, prostě pro mě, že tohle je ten amatérismus. Ale já se vzápětí dostanu k tomu, proč si myslím, že je tam spousta důkazů toho amatérismu. Ale když se podíváme zpátky 20. září, tak je potřeba si uvědomit jednu věc, která se zapomíná. A to je také odpověď na to, k čemu se za chvilku dostanu. Dnes každý ví, že šlo o kyanidy a že příčinou byl nějaký průmyslový provoz. A já se dostanu k těm detailům. To, že se dnes zpráva snaží celou havárii označit za selhání České inspekce životního prostředí, protože jako jedno z hlavních zjištění bylo, že jedna její pracovnice nevyjela na místo havárie, je pro mě absolutně absurdní. To je jeden z dalších závěrů komise, která je v šoku, že tam přijel jeden inspektor. To znamená, komise - a to jsem tady také už dneska slyšel - obviňuje ze selhání Inspekci životního prostředí, když ve společnosti DEZA nebyl odebrán vzorek. Podle komise měl být odebrán vzorek proto, aby se vyvrátilo podezření této chemičky. Ale o tom se ve zprávě nemluví. Prostě automaticky se neodebírají vzorky ze všech vyústí. Chápu, že vás to možná překvapilo, ale když se podíváte na standard v minulosti, jak zjistíte, že to tak prostě je, a já se k tomu hned dostanu.
Je to velmi, velmi, důležitá zpráva nejenom o otravě řeky Bečvy, ale o otravě celé České republiky a veřejných zájmů.
Pak snad konečně schválíme program a pak je nahlášen pan ministr životního prostředí Brabec. Tak, pane předsedo, prosím máte slovo. S náhradní kartou číslo 23 hlasuje pan poslanec Kolovratník.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové. Ale degradovat kolegyně a kolegy z Poslanecké sněmovny, kteří byli do této komisi zvoleni, na sbor amatérů, mi přijde opravdu velmi laciné a uboze prvoúčelové a prvoplánovité. Protože když se člověk podívá na to, s čím komise pracovala, tak komise pracovala s fakty. Ta fakta jsou tam ozdrojovaná, jsou tam jasné odkazy na jednotlivé zápisy, na svědecké výpovědi. O to se opírá tato komise, ta nepracuje s nějakými domněnkami. To prostě člověku hlava nebere, především člověku, který zná postup kontrol České inspekce životního prostředí v mnoha jiných situacích, u mnoha jiných provozovatelů, jiných typů podnikání, třeba i v zemědělství, kde ty kontroly jsou někdy velmi nekompromisní, velmi tvrdé. Stačí, když je nějaký drobný únik, například ze silážního vaku a podobně. Takže to jsou momenty, kdy si člověk říká prostě, proč se to stalo. Ale tady mi to přišlo už jako něco, co je na hraně, řekněme, arogantního přístupu jednání a chování.
S panem místopředsedou Fialou jsme si to vysvětlili. Takže v tom případě se dostáváme ke schválení programu, přátelé.
Děkuji, pane předsedo. Já bych poprosila o 10 minut přestávku, aby všichni kolegové, kteří jsou v ambitech Poslanecké sněmovny, stihli doběhnout.
Tak se sejdeme v 11.00, nedá se nic dělat.
Já už jenom velmi krátkou reakci na slova paní ministryně. Doufám, že se k tomu i kvalifikovaně připravíte. Já připraven rozhodně budu a myslím, že i celá řada mých kolegů, takže tam si to odehrajeme a věřím, že velmi kvalifikovaně i z vaší strany.
Nyní v rozpravě už nemám žádného přihlášeného.
Děkuji za slovo. Volba je ve Státních aktech připravena, proběhne to stejným způsobem, jak už jste si - teď nechci povědět vyzkoušeli, ale jak už jste provedli volbu předsedkyně Poslanecké sněmovny dnes večer. V prvním kole jsou místopředsedy Poslanecké sněmovny zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu poslanců přítomných u volby. Pokud tu nadpoloviční většinu obdrží více kandidátů než je počet obsazovaných míst - to se může stát - jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li rovnost hlasů mezi kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba.
Děkuji vám.